Paní kolegyně Putnová souhlasí. Je srozumitelná procedura, nebo ji raději odhlasujeme? Já jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci. Nyní procedura. Procedura byla schválena. Nyní bychom hlasovali o přijetí legislativně technických připomínek, které přednesl pan kolega Zahradník. Stanovisko zpravodaje. Pan ministr? Jde o stanovisko bez rozpravy paní zpravodajky nebo pana zpravodaje a předkladatele tedy pana ministra. Stanoviska. Kladné. Pan ministr? Kdo je proti? Hlasování 101, z přítomných 154 pro 141, proti nikdo. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko, paní zpravodajko? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Je to bod 2, stanovisko neutrální, mírně kladné.
Kladné. Prosím o klid! Pane ministře? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Pokud jde o stávající zaměstnance, viz článek 188, byly by přesunuti do režimu státní služby, pokud o to požádají a splní základní kritéria, tedy tři roky služby. Přinejmenším hodnocení jejich pracovní výkonnosti by mělo být v tomto procesu zohledňováno. Měly by být stanoveny určité minimální podmínky pro zaměstnance nabírané na smlouvu na dobu určitou. - Už se blížím ke konci. Dámy a pánové, nechtěl jsem zneužívat přednostního práva. Znovu vás, pane premiére, páni zpracovatelé, vyzývám abyste nejpozději příští týden zasedli se všemi parlamentními stranami k jednacímu stolu a pokusili se patovou situaci řešit. My jsme na dlouhodobé projednávání tohoto zákona připraveni. Děkuji za pozornost. A omlouvám se za čtení požadavků Evropské unie. Nebýt vystoupení pana ministra Dienstbiera, nečetl bych to.
Ještě než vystoupí pan poslanec Roman Sklenák, budu citovat omluvy. Protože už ho dva kolegové předběhli a já musím respektovat jednací řád. Nyní pan poslanec Roman Sklenák s přednostním právem.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já tedy navážu na kolegu Františka Laudáta.
My jsme nedostali na stůl jediný papír. V zájmu zvýšení transparentnosti by seznam orgánů a zaměstnanců vyňatých z působnosti zákona měl být zveřejněn. Tyto orgány by do působnosti zákona měly spadat. Kdo z vás si je jistý dopady toho, jaké zářezy to udělá - zaznělo to tady od pana poslance Bendy - do takových institucí, které potřebují nezávislost? Nezávislost orgánů by neměla být a priori zdůvodněním pro nepoužití zákona. Je třeba poznamenat, že jakkoli nejsou státními zaměstnanci de iure, de facto vykonávají, plní funkci státní nebo regionální správy. Zákon vyjímá ze své působnosti nejen politické představitele, ale rovněž ty, kteří pro ně pracují, tedy rovněž osoby pracující pro politické náměstky. Bylo by vhodné zahrnout rovněž výslovný odkaz na základní principy a hodnoty státní služby, jako je integrita, nestrannost, objektivita, úcta k právnímu státu, efektivita; tedy situaci, kdy státní úředník obdrží příkaz, který považuje za nesprávný nebo pravděpodobně vedoucí k vážným potížím.
Nyní tedy k těm čtyřem požadavkům, které vznesla pravicová opozice. Vysvětlím z jakého důvodu. Jinými slovy, pokud tady opozice povede obstrukci a zabrání přijetí předložené novely, tak 1. ledna nabude účinnosti služební zákon v původním znění. Jinými slovy, v této věci pravicová opozice dosáhne úplného opaku.
Prosím, abyste případné hovory přenesli do předsálí a nechali pana ministra v klidu přednést svůj projev.
Čili opět je to naprosto hloupý přístup, protože opozice dosáhne úplného opaku - posílení státního tajemníka při věcném řízení jednotlivých ministerstev. Podívejme se na třetí požadavek pravicové opozice a to je větší prostupnost státní služby. Nejenom ze samosprávy, ale i z akademického prostředí a z byznysu. Vedle uznávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, kterou skládají úředníci místní samosprávy, navrhujeme uznávat praxi v samosprávě. Tedy opět úplně hloupý postup opozice, kdy dosáhne pravého opaku než to, co deklaruje. A opět, pokud opozice uspěje se zablokováním projednání této novely, tak čeho dosáhne. Dostáváme se tedy opět ke shrnutí. Z hlediska evropských fondů je požadavek Evropské komise dokonce ještě přísnější, ještě horší pro Českou republiku.
Děkuji vám za vzájemný respekt a toleranci.
Děkuji také. Byly zde připomínky ke konstrukci odbytného. V případě skončení služebního poměru z organizačních důvodů tedy bude státní zaměstnanec zařazen mimo službu. Smyslem tohoto institutu je umožnit, aby státního zaměstnance bylo možné v blízkém čase využít na jinou pozici ve státní službě a neztratit tak kvalifikovaného zaměstnance. Přiznejme si, že dnes je mnohdy zrušení systemizovaného místa jen nástrojem pro zbavení se nepohodlných úředníků. Zákon o státní službě neomezuje politiku nebo politiky, pouze vytváří jasnou hranici mezi politickými nominanty a státními zaměstnanci. Přítomnost politiků na pozici náměstků je samozřejmě legitimní a současně potřebná z hlediska realizace politiky a zadávání úkolů v souladu s programovým prohlášením vlády. Mimochodem, i Ústava předpokládá zastupování ministra náměstkem, zástupcem ministra. Další věc. Počet vedoucích pracovníků, tedy představených, se nezvětší, spíše se zmenší. Všude bude jednotná struktura, tedy náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru a vedoucí oddělení. To, že se na více pozicích představených použije slovo náměstek, samozřejmě neznamená, že se počet vedoucích pozic zvýší. Obecná část bude prováděna elektronicky. Další připomínky zde byly ke kontrole služebních vztahů, kterou vykonává generální ředitel. V tomto případě se rozhodně nejedná o nějaké zasahování do věcného řízení a věcných rozhodnutí ministra, jde pouze o kontrolu zákonnosti postupu podle služebního zákona. To tedy není konec úspor, ale konec zvůle a porušování práva na spravedlivou odměnu státních zaměstnanců. Jak jsem již uvedl, doporučuji vaší pozornosti také důvodovou zprávu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.
Pan poslanec Stanjura je také přihlášen elektronicky. Já tedy řeknu, jak jste přihlášeni, v jakém pořadí, s faktickou poznámkou. První je pan poslanec Stanjura, potom paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Martin Lank a následně pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Je to skutečně faktická. To je usnesení ÚPV. Ano, poslanci ÚPV to dostali, nikdy nevíte, jak to dopadne, jaký bude tvar. Jenom pořád chodíte na mikrofon a říkáte "my bychom rádi jednali". My také. Tak to svolejte, pane předsedo, slibovali jste to minulý týden, slibujete to tento týden. My jsme skutečně připraveni jednat. Důvodová zpráva. Nevím, kde je. Na stránkách Sněmovny není. Vy tvrdíte, že máte analýzu a že se to bude týkat 65 tisíc lidí.
Další přihlášenou s faktickou poznámkou je paní poslankyně Černochová.
Ostatně to, co tady předvádí poslední týden sociální demokracie, úsměvy na tvářích vyvolává i u kolegů v rámci koalice, nejenom u opozičních poslanců, jako jsem já.
Jsou zde ještě dvě faktické poznámky. Nyní s faktickou pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Volný.
Děkuji. Já se tedy připojuji k panu kolegu Stanjurovi, který zde hovořil před chvílí. Já mám pocit, že zase Poslanecká sněmovna má nějaké vize, jak by to šlo vyřešit. A já si myslím, že bychom neměli nic vymýšlet, že bychom na základě naší empirické zkušenosti měli přijmout opatření. To opatření tady je v podobě pozměňovacího návrhu Karla Fiedlera a já vás ještě jednou prosím, abychom pro to zkusili hlasovat.
Toto je skutečně problém, který se následně určitě bude muset řešit. To znamená, jedna komodita by byla zatížena dvěma různými daněmi. Nehledě na to, že my surovinu jako takovou nesmíme zdaňovat. Je to problém. Není to tak jednoduché. Myslím si, že ta pracovní skupina je důležitá. Pojďme v ní pracovat a pojďme to nějak vyřešit, ale v současné době to asi opravu nejde řešit jen tak jednoduchým pozměňujícím návrhem.
V tom případě máte dvě minuty. Potom jsou ještě další dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Já bych chtěl ten návrh podpořit.
Koho bude ta celní správa dodaňovat? Toho kuřáka? Muselo by to být tak, kdyby to už ten prodejce nařezal a předal mu to takhle nařezané. Tak podle mě je šance, jak to ztížit, neříkám úplně, ale alespoň ztížit. Nechám to na těch, kteří se tím živí. A jsem přesvědčen o tom, že když to zdaníme, tak ta spotřeba prostě klesne.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, pan ministr financí vyslyšel vaší výzvu a hlásí se do rozpravy.
Já budu reagovat.
Pokud nejsou další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Zeptám se samozřejmě na závěrečná slova. Pan ministr - přeje si závěrečné slovo? Neregistruji.
Na Slovensku byl se zákonem o státní službě zaveden i Úrad pre štátnu službu. My totiž máme ještě jiné specifikum proti Slovákům. Slováci důsledně oddělili státní správu od samospráv. Takže oni to tam mají velmi jednoduché. Slovensky to neumím, česky mi řekli, že ten úřad byl na dvě věci: na nic a jsem slušně vychovaný, dál pokračovat nebudu. Účelem je, abychom vytvořili dobrý nový zákon o státní službě tak, aby vyhovoval našim podmínkám a zároveň splnil podmínky Evropské komise. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem byl tentokrát malinko delší.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, pokud byste mohl sdělit panu poslanci Adamcovi jenom drobnou poznámku. Čili ten, kdo za to může, je ODS, respektive její tehdejší spolupráce se sociální demokracií.
Další faktickou poznámku má přihlášen pan Ivan Adamec.
Tolik na vysvětlení k některým výrokům, které tady padají.
Dále s přednostním právem pan poslanec Fiala.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu rychle reagovat na to, co tady řekl pan ministr Dientsbier. Někdy mám pocit, že mluvíme různými jazyky. Jediné o co prosíme, o co žádáme, co chceme, je jednání o tomto služebním zákonu. A nezlobte se na mě, já jsem se žádného jednání nedočkal. Pan premiér Sobotka mi řekl: příští týden, až to začneme projednávat, tak pan předseda Sklenák svolá jednání na úrovni předsedů klubů. Uběhl týden, projednáváme to, žádné jednání na úrovni předsedů klubů není, nebo aspoň já o něm nic nevím. Takže s námi nejednáte, neposloucháte, co říkáme, jen nás neustále obviňujete z obstrukcí a z vydírání. Zatím k žádným obstrukcím nedošlo. Třetí týden této schůze jsme se díky postoji vládní koalice a vaší nešikovnosti při projednávání jiných zákonů teprve dostali k projednávání služebního zákona.
Pan ministr prosím stanovisko? Také nesouhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Ano. Stanovisko pana ministra prosím? Také nesouhlas. Pana zpravodaje? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh také nebyl přijat. Také nesouhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Mám za to, pane zpravodaji, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Zeptám se, zda někdo má jiný názor v plénu. Toto bylo tedy usnesení. Hlasování má číslo 97, přihlášeno 160, pro 120, proti 30 a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Ještě než nechám vystoupit prvního v rozpravě, tak prosím pana poslance Holečka, aby uvedl na mikrofon to, co nám tady chtěl sdělit. Bude to uvedeno ve stenozáznamu. Prosím, pane ministře, abyste umožnil přístup k řečnickému pultu.
Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Stojíme krok před finálním hlasováním o novele o pedagogických pracovnících a já považuji za svoji povinnost sdělit vám některé důsledky, které případné přijetí této novely bude mít. Vzpomeňme si na dlouhou diskusi, která provázela společnou část státních maturit. Obdobně jako v této novele, i tam se jednalo o několikátý odklad. Vzpomeňme na kompromis, který byl přijat, aby následně vzbudil řadu rozpadů. Dnes se k tomu tématu znovu vracíme a bolestně otevíráme toto téma, abychom matematiku znovu uvedli do života. Vzpomeňme na kompromisní řešení, která se týkala financování regionálního školství díky tomu, že jsme nebyli schopni být principiální, žádat transparentnost, nebyli jsme schopni ani provést regulérní optimalizaci regionálního školství. Mohla bych pokračovat například vyššími odbornými školami - nejdříve bouřlivá diskuse v roce 2008, poté klid, protože nikdo nechce píchat do vosího hnízda, a jsem přesvědčena, že vyšší odborné školy budou velkým tématem následujícího roku.
Děkuji za pozornost.
K návrhu procedury a způsobu hlasování se samozřejmě dostaneme, až vyčerpáme přihlášky. Nicméně v této fázi mám do rozpravy nejprve pana poslance Okamuru, potom pana poslance Fialu.
Ty podle stávajících definic zdaněné nejsou, přestože jsou následně nařezávány na tabák a běžně konzumovány jako obyčejný tabák. My chceme tímto pozměňovacím návrhem zabránit daňovým únikům, které z toho plynou. Takže Poláci a Slováci už na to přišli. Situace došla podle odborníků z Generálního ředitelství cel dokonce tak daleko, že celní úřady se setkávají s takovými nelegálními baleními tabáku, který je zpracován a uzpůsoben ke kouření, ale na obalu je zároveň uvedena poznámka, že ke kouření určen není. Nelegálnímu tabáku se tak v České republice daří právě kvůli nepřesnému současnému zákonu. Navíc jsou vlastně tyto zkušenosti z takového uplatnění zákona a z této problematiky již známé ze Slovenska a z Polska. Proto vás prosím o podporu a děkuji za pozornost.
Dobrý den, děkuji za slovo. My navrhujeme jako jediná parlamentní strana obecné zdanění tabákových listů, které nejsou určené ke kouření, a přesto všichni víme, že se ke kouření používají, a obchází se tímto pouze zákon, a navrhujeme takové zdanění, které je zhruba stejné, říkám zhruba nebo téměř shodné, jako je zdanění cigaret. A to proto, aby k těmto daňovým únikům nedocházelo. Česká republika přichází o velkou daňovou výtěžnost, jak už jste slyšeli. Dokonce to cituje i Generální ředitelství cel a ví se o tom oficiálně.
Dalším do rozpravy je pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl v krátkosti před závěrečným hlasováním shrnout pozice občanských demokratů k tomuto zákonu. Je to prostě předepsaná hodnota 90 eur na 1000 kusů cigaret, kterou splnit musíme.
Je to pozměňovací návrh, který se týká jedné úzké části pedagogických pracovníků. K tomu zákonu mám samozřejmě jasný názor, jsem celý život učitel, býval jsem také ředitelem školy a potřeba vzdělanosti učitelů je v naší zemi tradiční hodnotou. Vznikají vazby, vznikají citové vztahy. Mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů, se vlastně potom do svého domova vracejí jakoby do své rodiny. Těch dětských domovů je mnoho, jsou sdruženy v Asociaci náhradní výchovy, odkud také pramenil impuls pro můj pozměňovací návrh.